Chci se zeptat, jestli to bude tedy vypadat tak, že opravdu se bude stát každé tři dny... Mluvili jste o tom, že samotesty nebudou povoleny, pouze certifikované firmy a tak dále. Chtěla bych se tedy zeptat, jak přesně to bude vypadat, jestli tedy bude opravdu každé tři dny nutno mít test nebo jednou za týden PCR test. Podle mě je to totiž naprostý drahý a nákladný nesmysl a je to pro lidi opravdu velká buzerace. Ovšem stejně si myslím, že to nemá úplně význam, proto bych se chtěla zeptat: Jak tedy to plánujete, aby to vypadalo, protože chcete otevřít ke konci dubna již některé služby, a myslím si, že i ti by rádi věděli tyto odpovědi, jestli si mají ty testy zajistit, nebo jim je zajistíte vy.
Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Další vystoupí pan poslanec Jakub Janda s interpelací na pana ministra Roberta Plagu.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s mimořádně vážným problémem, kterým je dětská obezita. Za minulý rok se tento stav velmi zhoršil, zlepšení bude trvat dlouho. A hlavně - žádné konkrétní řešení není na obzoru. Stačí malá rekapitulace: Máme téměř zavřené školy, za uplynulý rok v nich děti spíš nebyly, než byly. Je zavřená řada sportovišť. Tělesná výchova je zcela upozaďována. Jediné, co zbývá, je určitá možnost venkovního sportování, a to nestačí. Buď je během výuky upozaděný, anebo úplně odsunutý na vedlejší kolej a výsledky se už dostavují, bohužel. Učitelé i obezitologové mluví o tom, že děti tloustnou. Zeptám se tedy: Co chcete s problémem dětské obezity dělat? A hlavně: Kdy se konečně začnou děti vracet do škol?
Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Petr Bendl s interpelací na pana ministra Miroslava Tomana.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, můj dotaz je jednoduchý. Tento program naplnilo částkou půl miliardy korun.
Paní poslankyně Karla Maříková vystoupí s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
Co se týká nezávadnosti testů, tak to bych chtěl velmi - a plédoval bych za to, aby to bylo prověřeno, protože ta dezinfekční látka je tam nějaký ethylenoxid, který je rakovinotvorný. My tady nutíme lidi, zdravotnické pracovníky, kteří prodělali covid a mají protilátky, tak je tady nutíme pod hrozbou výpovědi z práce, aby se nechali naočkovat.
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já nevím o tom - a pokud máte takové poznatky, tak určitě by bylo dobré to zveřejnit - že by někdo nutil někoho, aby se naočkoval, protože očkování je dobrovolná věc. To musí dělat jenom zdravotník a u dětí se to nevyžaduje, odebírá se to z přední části nosní dutiny. Takže to je moje odpověď.
Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, prosím, máte slovo.
Já vím, že ty testy mají nějakou čínskou certifikaci, ale já bych byl skutečně pro to, aby ty testy měly naši českou certifikaci a byly testovány tedy na to, zda tam nejsou škodlivé látky.
Poprosím pana ministra, jestli má zájem odpovědět, tak ať odpoví.
Nechám přezkoumat, jestli je možné potom třeba po vysoutěžení toho materiálu ještě paralelně přezkoumat bezpečnost a nezávadnost toho, co hmotné rezervy nakoupí a dají do oběhu.
Děkuji. Děkuji, to bylo rychlé.
Děkuji. Vážená paní ministryně, chci vás interpelovat ve věci neslučitelnosti kompenzačního bonusu a nového programu COVID - Nepokryté náklady... Proč by tento program nemohl být slučitelný s kompenzačním bonusem, pokud by se o podporu z kompenzačního bonusu snížila vypočítaná podpora na nepokryté náklady, protože tak je to možné u ostatních programů? Když jsem interpeloval vašeho kolegu pana ministra Havlíčka ve stejné věci, tak to ve své odpovědi vlastně hodil na vás, protože mi odpověděl, že to neumožňuje zákon o kompenzačním bonusu.
Je tady další interpelace, která zatím ještě nebyla projednávána, takže já ji otevřu. Zahajuji rozpravu.
Děkuji, vážený pane předsedající. Zdravím i jednoho jediného ministra této vlády Luboše Zaorálka, který přišel dneska na interpelace. Tímto mu děkuji, cením si toho. To je velmi známý mediální příběh. Jestli je to tedy zásadní selhání zdravotní péče v oblasti vězeňství?
Navrhujete asi, abychom o tom hlasovali rovnou, takže... Vypadá to, že nikdo nic nenamítá, a vypadá to, že počet přítomných se nám nezvýšil, abychom mohli hlasovat. Ministr kultury Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Jandy ve věci jednání o stavu lázní Jánské Koupele.
Chci panu ministrovi poděkovat, že tady dneska je a že to je opravdu pan ministr, který chodí do práce a plní předvolební heslo "Makáme". Jde o Jánské Koupele, respektive záchranu tohoto lázeňského komplexu. Naráží ale na překážky ze strany státu. Lázně jsou totiž zapsané na seznam kulturních památek. Na tom by nebylo nic špatného, tento unikátní areál by tam jistě patřil. Jenže to brání jeho rekonstrukci, konkrétně pak záchraně alespoň jeho životaschopné části. Několikrát jsem se proto obrátil na Ministerstvo kultury. Za posledním výsledkem naší komunikace je moje interpelace a následná odpověď, kterou jsem od pana ministra Zaorálka dostal koncem března. Za reakce pana ministra děkuji, stejně jako o jeho zájem o lázně, věřím, že mu také jde o jejich záchranu a inovaci. S jeho postojem ale souhlasit nemůžu, protože mi připadá chybný. Pan ministr ve své odpovědi potvrdil, že stále stojí za zařazením komplexu na seznam kulturních památek. Uvádí řadu architektonických i dalších specifik, kterými se lázně vyznačují, neboli nevěří, že současní majitelé je zachovají. Pan ministr také popisuje, kdo všechno se setkal se zástupci současných majitelů lázní, tedy společností Bad Johannisbrunn, od zástupců městského úřadu nedalekého Vítkova po ředitele památkového úřadu z Ostravy. Větší pozornost je určitě na místě. Jánské Koupele jsou unikátní nejen svoji podobou, ale i historií. Pan ministr mě také informoval, jak se při výše zmíněných jednáních řešily různé udržovací práce v komplexu, zabezpečení oplocení areálu, odstraňování náletových dřevin, změny vedení turistických stezek, sečení trávy, a že se plánovala oprava a otevření minerálních pramenů pro veřejnost. To je jistě fajn, ale nestačí to. Pro záchranu tohoto unikátního komplexu je potřeba udělat více. Jistě, hlavní břímě leží na současných majitelích, stát by jim ale neměl házet úřední klacky pod nohy. Institut kulturních památek je jistě potřebný, ale je to cesta, nikoliv cíl. Má vést k jejich záchraně, nikoliv k jejich dalšímu chátrání, a to se bohužel v případě Jánských Koupelí děje i kvůli sveřepému postoji státu.
Rád bych informoval o tom, co se odehrálo, nebo spíš si myslím, že je správné informovat o tom, co se odehrálo a co plánuji dále. Mohu tedy zrekapitulovat, že ona má ten postoj, který víceméně je známý a který asi zná i pan poslanec Janda.
Děkuji.
Vážená paní ministryně, my jsme hovořily o tom, že dnes nemůžete přijít na interpelace a že jste mi přislíbila, že mi odpovíte podrobně. Tak jenom zmíním, o co se v mé interpelaci jedná a na co jsem se chtěla dotazovat.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Pro rodiče byly totiž zřízeny kluby jako forma denní péče o děti, kam mohou své děti umisťovat, aby s nimi nemuseli zůstávat doma. Pro mnohé z nich by přitom bylo mnohem přívětivější, kdyby mohli s dětmi zůstat doma. Proto se vás, pane ministře, ptám, neuvažujete o tom, že byste umožnili i rodičům, z nichž jeden je zaměstnancem IZS, čerpat ošetřovné, a místa v klubech by se uvolnila pro děti, jejichž rodiče by to ocenili? Děkuji za odpověď.
Požádám pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.
Takže já se snažím po zkušenostech mých už velkých, a přitom za sedm dnů, abychom zbytečně nějaké zásadní výjimky nedělali.
Děkuji, pane ministře. Chápu, že být pár dnů ve funkci a hned se zúčastnit interpelací, kde na vás samozřejmě míří nejvíce, není jednoduchá role, proto vám budu vděčná, a chápu, že je to konkrétní příklad, když mi potom odpovíte třeba písemně.
Končím dnešní jednací den. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno podle schváleného programu.
A nyní tedy zahajuji odpolední jednání přerušené 98. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás na ní vítám. A přistoupíme k bodu Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. A já už vidím nachystaného pana poslance Polanského, kterému tímto dávám slovo. Byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím, máte slovo.
Já vám děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, vážený pane premiére, od nástupu do Sněmovny v roce 2017 se zabývám dopravními tématy a jedním z těch, ke kterým se opakovaně musím vracet, jsou nelegální billboardy u českých silnic. Ty, jak víte, měly zmizet již 1. září 2017, přičemž se tak stalo pouze u minima z nich. Na těch zbývajících majitelé v rozporu se zákonem a za přihlížení orgánů veřejné moci vydělávají ročně stovky milionů korun. Ještě smutnější je, že mezi jejich zákazníky patří často i politické strany. A proto jsem se vás chtěl zeptat, zda hnutí ANO bude v podzimních volbách využívat inzerci na nelegálních billboardech, respektive zda hodláte při plánování kampaně tento aspekt zohlednit. Děkuji vám za pozornost.
Dalším vylosovaným je pan poslanec Tomáš Vymazal, připraví se pan poslanec Jiří Valenta.

Podle požadavků Ministerstva školství měly být do škol distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, tedy testy ze slin nebo z přední části nosu, kterými se bude testovat dvakrát týdně. To znamená, že test je určený pro výtěr z nosohltanu, nikoliv z přední části nosu či slin. Ano, to je ten test, který tady mám v ruce. To je to, co chodí k testování do škol. Kde je konkrétní studie, která dokládá vhodnost použití testů Singclean i pro samotestování? Zase vláda slepě důvěřuje dodavateli testu? Nebo snad klame veřejnost záměrně?

Víte vůbec, co děláte?
Jako další byl vylosován a vystoupí se svou interpelací pan poslanec Jiří Valenta, připraví se pan poslanec Pavel Jelínek.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, nepovažujete za významné ohrožení naší národní bezpečnosti fakt, že by bylo, byť jen teoreticky možné, že by se zakázky na služby pro Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, ale i Policejní prezidium České republiky, stejně jako například pro Národní bezpečnostní úřad, zadávaly bez standardního výběrového řízení tak podezřelým a netransparentním firmám, jejichž majetková struktura by vedla až do daňových rájů a končila například na Panenských ostrovech? Bohužel, některá investigativní odhalení tento nepřijatelný stav u nás již prakticky potvrzují. V médiích se nedávno objevila zpráva - a písemně obeslán jste byl jejími nositeli i vy, stejně jako předsedové obou parlamentních komor. Výše jedné ze smluv činila 12 milionů korun, hodnota druhé je nedohledatelná. To by, nejen dle mého názoru, ale bylo potom morálně a politicky odstrašující a vedlo by to snad až k odůvodněnému podezření z obrovského bezpečnostního selhání vaší vlády. V souvislosti se společností Gopas by se mělo jednat dle mých informací o zakázky sjednané například s Ministerstvem kultury či Úřadem vlády.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, nepřítomný pane premiére, v průmyslu probíhá antigenní testování. Rozhodnutí, kterým bylo toto testování nařízeno, je podle Nejvyššího správního soudu sice protiprávní, ale i přesto to stále probíhá. Výsledky testování jsou však velmi tristní. Přesto bylo pro nástup dětí do škol nařízeno antigenní testování. Z 354 000 otestovaných žáků vyšlo během prvního testování ve školách jen 160 pozitivních. Dnes proběhlo druhé kolo testování, které jistě přinese také zajímavé výsledky.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. K hlasování pan poslanec Lubomír Volný.
Děkuji.
Poprosím o vyčištění pultíku, my zatím můžeme dál hlasovat. Prostě jako čtvrtý bod, je to hlasovatelné, je to přehledné.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Poprosím o přestávku v délce trvání maximálně 10 minut.
Takže vám děkuji za trpělivost a neuvěřitelný klid, ve kterém jste si to všechno vyslechli.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás seznámil s průběhem projednávání disciplinárního řízení, které je dnes předmětem jednání Poslanecké sněmovny. Následně byl přehrán videozáznam projevu poslance pana Lubomíra Volného na 80. schůzi Sněmovny. Na toto jednání právní zástupkyně poslance Lubomíra Volného doručila plnou moc, prvotní návrh ve věci a omluvu z účasti na tomto jednání. Dne 29. ledna tohoto roku potom obdržel výbor písemné sdělení Policie České republiky, že v současné době ve věci probíhají úkony trestního řízení ve fázi prověřování. Na jednání 2. února přijal výbor usnesení číslo 167, kterým přerušil projednávání do doby rozhodnutí organizačního výboru o námitkách podjatosti. Usnesení organizačního výboru Sněmovny bylo panu poslanci Lubomíru Volnému a jeho právní zástupkyni doručeno.
Děkuji, pane poslanče.
Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych nechtěl protahovat to vystoupení. Mě velmi mrzí, že jsme se dostali až tak daleko, že tady projednáváme takovouto záležitost. To detailní provedení vám bylo rozdáno na lavice.
Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přesto vás poprosím, abyste to zopakoval ještě jednou na tomto místě.
To si myslím, že není něco úplně nového, prostě to patří k historii Ruska. Jeden z nich vezme pušku od mrtvého vojáka a řekne: Nic se nestalo, puška je celá. Zvláštnost toho českého případu je v tom, že to trvalo řekněme sedm let. Takže to mi osobně vysvětluje to, proč to tak dlouho trvalo, a tomu rozumím, protože zkoumat něco v prostoru tak zničeném je nesmírně obtížné. A já také si myslím, že je to úspěch, že ten výsledek máme. Takže tady bych podepsal slova Jana Hamáčka, která tady zazněla, že to, že tahle věc má pokračování a že tu dneska máme souhrn toho, na co se přišlo. To má podle mě velkou cenu, protože ten výbuch byl pro celou řadu lidí tehdy záhadou. Také jsem tam tehdy byl v těch Vrběticích. Oni tehdy říkali - chápete: Ta munice, která tam byla, ta nebyla schopna sama vybuchnout, dokonce ani pádem. To si pamatuji, to bylo nevysvětlitelné. Já jsem rád, když se dobíráme toho, co se vlastně tehdy stalo, je to pro nás strašně důležité. A ty situace se nesmí vymknout kontrole z hlediska toho, kam se chceme dostat. A dovolte, abych k tomu řekl za sebe, protože to pokládám za zásadní: my opravdu strašně potřebujeme, aby to, co se stalo, s námi naši spojenci sdíleli v této chvíli. Oni musí vědět, o co jde v tom smyslu, že v tomhle nesmíme zůstat sami, abychom si to prožívali sami. Oni musí se zúčastnit toho, co se tady odehrálo, protože se jich to týká. Naše zjištění jsou zjištění, se kterými oni dneska pracují a budou pracovat. Je možné, že ty poznatky, které tady byly získány, nakonec ve spolupráci s nimi povedou k dalšímu odhalení v jejich zemích. Tohle je, přátelé, dlouhodobá věc, to není věc na týden. Protože jestli chceme něco s Rusy řešit, tak si myslím, že bychom to měli být schopni řešit sami. Rozumíte, je to můj osobní názor, ale nemyslím si, že by bylo dobré, abychom měli ve vztahu k Rusku nějakého prostředníka. Kdybyste mi navrhli nějakou jinou zemi, tak vám řeknu: Ale ona nemá totožné zájmy s Českou republikou. Já to tady zmiňuji proto, protože i to mi připadá, že bychom měli mít na paměti. Já nechci říkat, že jím dnes je, ale může se jím takto snadno stát. A my musíme podle toho se chovat, a proto potřebujeme dneska tu maximální komunikaci s Evropskou unií a s Aliancí. Takže jsme tady na začátku práce. Toto jednání Sněmovny a její usnesení bude první bod.
Děkuji, pane ministře, a protože se nikdo s přednostním právem nehlásí před otevřením rozpravy, tak v tuto chvíli otevírám všeobecnou rozpravu a do ní je s přednostním právem se stanoviskem klubu Pirátů připraven vystoupit pan poslanec Jan Lipavský. Připraví se pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za slovo. Dám pár příkladů, konkrétně aktivit ze zahraničního výboru, kde proběhlo jednání k zabezpečení zastupitelských úřadů, konkrétně po incidentech v Moskvě. Kupodivu to bylo vládní většinou vždy zamítnuto a tak dále.
Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan poslanec Vít Rakušan.
Vážený pane premiére, pane ministře, dámy a pánové. Tam se trošku překrývají některá data. Z areálu muničního skladu bylo evakuováno 100 lidí. Evakuovaní byli též obyvatelé přilehlé obce Vlachovice, stejně jako žáci ze základních škol a učni ze Středního odborného učiliště ve Slavičíně. Evakuovalo se 375 obyvatel z obcí Lipová, Vlachovice a průmyslového areálu u města Slavičín. Evakuace trvající dva dny byla vyhlášena z preventivních důvodů, pyrotechnici zahájili průzkum části areálu blíže k obcím. Podle vyjádření právního zástupce Imex Group byla v objektu uskladněna dělostřelecká munice a samopaly. Sklad podle jeho názoru nemohl samovolně explodovat. Sousední obce musely být krátkodobě evakuovány, evakuováno bylo 430 obyvatel z okolních obcí. Areál bývalých muničních skladů se vrátil do běžného právního stavu. V budoucnu měly získat všechny pozemky a objekty v areálu do svého majetku Vojenské lesy a statky České republiky, které na nich plánují hospodařit. Současně není ani po letech uzavřené vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu, která případ řeší jako trestný čin úmyslného obecného ohrožení. Náklady a odškodnění, dámy a pánové: náklady na likvidaci následků katastrofy se do konce roku 2015 přiblížily částce 350 milionů korun.